Jedné firmě tedy investičními pobídkami pomůžete, ale druhé firmě tím de facto ublížíte. Příjemci investičních pobídek tak za podpory státu de facto kanibalizují ostatní podnikatele a firmy v regionu, a to zejména ty malé a střední, kteří tuto výhodu nemají, ale de facto to těm velkým přímo nebo nepřímo zaplatí. My se s vládou shodneme na tom, že stávající model investičních pobídek je již dávno překonán, a to z těch důvodů, které jsem tady řekl. My se ale neshodneme na tom, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se nechce vzdát možnosti rozhodovat o udělování výhod. Protože o tom to celé je. Je to o tom, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se nechce vzdát rozhodování o udělování výhod. Dokonce i odmítlo v připomínkovém řízení připomínky Ministerstva financí, které chtělo zcela správně vyhodnotit variantu zrušení podmínek a důkladnou analýzu navržených kritérií a jejich zásahů do trhu a ekonomiky.
Zadržené nadměrné odpočty, kontrolní hlášení. Na to odpovídám následovně: Vliv zadržených nadměrných odpočtů na inkaso DPH se obecně kontinuálně snižuje, ta čísla jsou jasná, já je mám srovnatelná. Sleduji si to meziročně po měsících. To znamená, zaciluje naprosto mnohem a mnohem přesněji, koho půjde prověřit. Neobtěžovat daňové subjekty. To znamená, prověřujeme více než zhruba třetinu subjektů, které Finanční správa prověřovala dříve. Pokud by k vrácení nadměrného odpočtu nedošlo, bylo by skutečné inkaso vyšší, tedy by byl správně vyšší i vliv EET. Takže si to uvědomme. To, že se více vrací a rychleji, má potom vliv na inkaso, že to inkaso je nižší. Ale to je pozitivní vliv. To jsme všechno chtěli. Chtěli jsme narovnat podnikatelské prostředí, vybrat více daní, ale ani ty daně nezadržovat. A to je ten velmi významný další pozitivní posun. Takže prosím, je to potřeba zasadit do celého kontextu. Vliv kontrolního hlášení na inkaso první a druhé vlny EET, proč ho u první a druhé vlny nezohledňujeme?
Hluk už není přijatelný.
Nikoli tedy podvody se zahrnutím konečného spotřebitele. Procento spotřeby domácností, vliv cizinců na DPH. Pro vyjádření autonomního růstu DPH pro první a druhou vlnu byl použit makroagregát výdajů na spotřebu. Útraty zahraničních domácností v České republice tedy rostly meziročně pomalejším tempem. To je, vliv EET na DPH byl ještě naopak nepatrně ponížen v rámci konkrétních odvětví. Data z národních účtů zahrnující výdaje tuzemských i zahraničních domácností pouze v těch odvětvích první vlny EET jsou dostupná až s určitým časovým zpožděním a jsou ovlivněna efektem EET. Lze použít pro autonomní růst DPH tzv. hrubou přidanou hodnotu místo výdajů na spotřebu domácností a vládního sektoru? Moje odpověď: Obsah agregáru hrubé přidané hodnoty je odlišný od konstrukce DPH a neodpovídá jí. DPH je všeobecná daň ze spotřeby a jako takovou její tíži nesou koneční spotřebitelé. A koneční spotřebitelé generují výnos DPH. Není pravdou, že v odhadu vlivu EET byly použity makroekonomické hodnoty. Je nutné používat, a Ministerstvo financí tak vždy postupovalo, pouze nominální veličiny čili běžné ceny. Princip fungování DPH je totiž na nominálních cenách přímo založen. Čili to, že různá odvětví rostou či klesají v ekonomice v čase různě, je zcela běžný jev. Srovnávat tempa růstu jednotlivých odvětví mezi sebou nedává smysl. Smysl dává srovnávat růst některých odvětví s fundamentální veličinou.
Mám tady zájem.
Děkuji. Děkuji. Rostislav Drochytka získal 77 hlasů, Martin Nečaský 27 hlasů, Eduard Palíšek 84 hlasů, Vlasta Radová 47 hlasů, Hana Vykopalová 68 hlasů a Mirka Wildmannová 4 hlasy. Tímto volba končí.
Děkuji. Nebo se vyjádříte až následně? Z dnešního jednání se od 17.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů omlouvá poslanec Dominik Feri. Dále se omlouvá pan poslanec Klaus od 14.30 do 18 hodin z důvodu vyklízení kanceláře předsedy výboru. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. No ano, vy budete mluvit následně a prosím připravte se, pane poslanče Lipavský, a dostanete slovo následně.
Hlavní průmyslová odvětví jsou informační technologie, zpracování kovů a elektrotechnický a chemický průmysl. Celkový obrat za rok 2017 je téměř 30 miliard korun. Perspektivní pro uplatnění českých firem na tchajwanském trhu jsou oblasti energetiky, bio- a nanotechnologií, leteckého průmyslu a zelených technologií. V současnosti v těchto případech dochází k mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů a jsou tak snižovány příjmy plynoucí rezidentům jedné jurisdikce z jurisdikce druhé.
Děkuji vám, pane předsedající za udělení slova. Jenom krátkou poznámku. Myslím si, že je to každopádně potřeba. Myslím si, že česká vládní politika, a nejenom ta zahraniční ústy pana ministra Petříčka, ale všech členů vlády, by měla ukazovat, že jsme státem, který se nebojí, že jsme státem, který se před nikým nehrbí, a že jsme státem, který prostě nenechává naše partnery jenom z toho, že jsme ustrašení, čekat za dveřmi.
A já tedy využiji váš vstup ještě k tomu, že přečtu omluvy, než udělím slovo zpravodaji. Takže pan poslanec Petr Gazdík se omlouvá od 15 hodin ze zdravotních důvodů.
Já budu velice stručný ohledně své zpravodajské zprávy. Takže tam potom dostaneme možnost se pobavit o tom, jak to s tou politikou vůči Číně máme.
Děkuji. A z nějakého důvodu - jenom prosím tady techniky ve Sněmovně, že tady mám naskočeno asi 15 faktických poznámek.
Mám tady tři faktické poznámky. Připraví se pan poslanec Kytýr, pan poslanec Nacher a pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo. To není něco, co by to město nevynakládalo. To město vynakládá velké prostředky na to, aby byla infrastruktura pro návštěvníky, pro turisty.
Tak já si myslím, že tady každý z nás přenášíme nějaké svoje zkušenosti z civilního života, nebo z kraje, odkud je. A tady nikdo nikoho nenutí, aby vybíral sto korun. To je možnost. To je možnost. To je strop, který se navrhuje. To znamená, my třeba tady v Praze se rozhodneme jinak, protože evidentně, byť jsme koalice, opozice, tak máme na to nějaký názor. V Karlových Varech budou mít třeba jinou sazbu, v Opavě a tak dále. To znamená, je to na těch obcích. To funguje. Ale uvolněme to, protože to, co říkal kolega Čižinský, je pravda.
Jenom jsem to konstatoval. Je tady sice zajímavá logika, že kolegové navrhují až 150 korun a současně říkají: ale my to třeba rozhodneme jinak. Tak to mi přijde logické. Kdybychom měli tu absolutní důvěru vůči našim zastupitelům a zastupitelstvům, tak proč tam vůbec tu hranici máme? Proč tam je 50, 100 nebo 150, když jsou rozumní a chtějí být zvoleni. Mně to jako logiku dává, kdyby tento poplatek byl konstruován podobně, aspoň v těch kategoriích. A můžeme vyhodnotit po letech, kolik obcí... Nebudu Praze radit, jak to má být vysoké.
Děkuji. Pan poslanec Čižinský s faktickou poznámkou.
Rád bych ještě jednou krátce zareagoval. A tohle by mohl být jeden z velkých zdrojů, aby Praha natáhla strážníky, protože skutečně platy jsou v Praze vyšší. A současně samozřejmě je tady vztah, pokud se ekonomice daří, jezdí hodně lidí, tak je potřeba strážníky více platit. Pokud by se nedařilo, je možné samozřejmě ten poplatek opět snížit, aby podnikatelé nebyli omezováni.
Pan poslanec Martin Jiránek s faktickou poznámkou.
Pěkný večer, kolegové, kolegyně.
Další faktická poznámka - pan poslanec Ivo Vondrák.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl zamítnut.
To znamená, nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod bodem B, který říká, že vlastně účinnost zní "dnem jeho vyhlášení". A stanovisko výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Podle mě jsme se tímto vyrovnali se všemi návrhy. Je tomu tak? To je návrh usnesení. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh a zákon byly přijaty. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Je to bod 4, kterým je Nevypadá to, takže budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Tak snad. Prosím, paní ministryně, snad to půjde.
Poměrně dlouhá debata tady byla ze strany pánů poslanců z pirátské strany a týkala se vlastně toho, jakým způsobem počítá Ministerstvo financí a odhaduje přínos EET na fiskální straně, tedy na příjmové straně státního rozpočtu. A moji kolegové - včera tady byla kritizována prezentace. Zvolili jsme metodu, jakou jsme zvolili. Samozřejmě že poměrně jednoduše jsme schopni určit inkaso nad spotřebu, nad růst ekonomiky. Ta čísla jsou jasná a DPH to jasně deklarují. Padlo tady také včera poměrně podrobně, že tam byly různé sporné otázky, na které se neodpovědělo.
Děkuji za slovo. A teď dobře poslouchejte.
Máme tady tři faktické poznámky.
Já jenom poprosím v reakci na předřečníka, je přece potřeba - tam je logická chyba. To není možné srovnávat. Takže vaše argumentace by měla smysl, pokud byste vzal nějaký kraj, přičetl tam ty obce v tom kraji a pak to srovnával. Ale nemůžete srovnávat krajský rozpočet a obecní rozpočet obce Prahy, která je současně krajem!
Prosím, máte slovo.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
Takže naopak my jsme na tom biti.
Nicméně pokud kolegové z hnutí ANO, jako pan poslanec Vondrák nebo pan poslanec Bláha, říkají, že kraje mají málo, řešení je poměrně jednoduché. Nejhůř ve státě hospodaří centrální vláda. Ty výsledky jsou evidentní. A platí to pro všechny vlády. Když se podíváte k dnešnímu dni, kolik na státním dluhu vyrobily centrální vlády, kolik kraje za 19 let fungování a kolik obce, tak vidíte, kdo nejhůř hospodaří. Samosprávy hospodaří mnohem lépe než vláda. Změnil se stav těch silnic. A ukažte mi hejtmana, který bude souhlasit s tím, že jeho kraji se ubere. Takový hejtman nebyl, není a nebude!
Případná závěrečná slova - je zájem? Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych poprosil, aby v jednacím sále byl klid. Nebudu jmenovat. Prosím. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský.
Děkuji za slovo.
Dalšího nikoho nevidím přihlášeného do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Je zájem o případná závěrečná slova? Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, které tímto předávám slovo, a poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid v jednacím sále. Děkuji.
Naopak to povede k lepšímu výběru daní.
Děkuji za slovo. Rád bych tady předložil dva pozměňovací návrhy.
Děkuji.
Myslím, že u některých z mých předřečníků vidíme jasný střet zájmů, že se starají o městské pokladny. Uvidíme, jak se kolegové na zastupitelstvech sami rozhodnou. Já jsem jednal se zástupci Asociace hotelů a restaurací... Ale dobře, že jste se ozvala. A uvádí to, co už jsem říkal, že zahraniční destinace vybírají většinou do těch 3 eur. To znamená, když to přeložíme, zvyšujeme daně, i když se jmenují poplatky. Ale máme zákon o správě daní a poplatků. Ale rozumím, budu používat daňový řád. Daňový řád, který se týká daní i poplatků, to je to důležité. Takže říkám, že poplatky mají charakter daně. Vláda velmi ráda říká, že nezvyšuje daně, a tady ano. Tady ano. Ano, máme takovou malou část vlády, která by výrazně chtěla zvýšit daně, abych byl spravedlivý, abych mohl komentovat i vyjádření pana zpravodaje Onderky do tisku, který je příznivec zvýšení daní. Je to prostě skokové. Tím výrazně snížíte ekonomické výsledky těchto podnikatelů a to si myslím, že není dobře.
Doplnil bych, že v rámci Evropské unie již celá řada států podobné opatření přijala, obdobně jako EU, a Česká republika to dělá i přesto, že máme svoji politiku jedné Číny. Mimo jiné je to Nizozemí, Velká Británie, Švédsko, Dánsko, Maďarsko či Francie. A tímto bych rád i reagoval na pana poslance. Navrhováno je proto řešení cestou dvou samostatných jednostranných opatření, to jest na naší straně formou zákona. Já bych vás požádal právě o podporu.
Prosím, pane předsedo, omlouvám se.
Oceňuji to, že dochází k odstranění zbytečných překážek, které tomuto obchodu brání. Já osobně jsem přesvědčen, že se jedná o zákon, který není kontroverzní, je poměrně jednoduchý.
Tak, děkuji. A nyní pokračujeme v obecné rozpravě. Pan poslanec Marek Benda. Požádám vás o vystoupení.
Otázka zamezení dvojího zdanění se řeší dlouhé roky. Nikdy na ani jedné straně, ani na české straně, ani na tchajwanské straně, nebyl problém věcný. Ne že by chyběla vůle přijmout jakékoliv opatření, které by směřovalo k tomu, abychom zamezili dvojímu zdanění, zjednodušili investování a samozřejmě zjednodušili i situaci rezidentů v jedné či druhé zemi. Myslím, že řešení, které nakonec bylo zvoleno - a opravdu těch konzultací zejména z Ministerstva zahraničních věcí za posledních deset let proběhla celá řada. Všichni obcházejí ten samý problém a všichni ho nějakým způsobem - a téměř žádné řešení v těch jednotlivých zemích není úplně totožné.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.